Člověk, který se staví nad pravidla, který se staví nad zákon, protože si myslí, že on sám je tím pravidlem. Je potřeba si uvědomit, že způsobem, jak se chováte ke Sněmovně, se budete chovat i k občanům České republiky. Vaše arogantní chování, tykání a urážení dehonestuje Poslaneckou sněmovnu.
Další bod je strategický investiční plán a reforma státu. My jsme samozřejmě v rámci bývalé vlády navštívili 12 krajů. Všichni se nám smáli, že to jsou takové výlety o ničem. Není to pravda. My skutečně jsme zmapovali investiční plán naší země. My jsme nic neplánovali tady - ani lékaře, ani sestřičky, ani svářeče, ani profese, ani nic zkrátka! Já vím, že s plánováním někdo si může vzpomenout na nějaké jiné časy, ale každá firma plánuje a stát by měl také plánovat. Nejsou lékaři, ale na druhé straně vlastně neumožníme, aby v podstatě studenti, kteří udělají přijímačky, to mohli studovat. Takže ty investice. A to je ten náš růst. Já myslím, že už jsem o tom mluvil. Zákon o státní službě, tak ten se nám fakt úplně nepovedl. Teď to vidíme v praxi. Samozřejmě to není, že někdo přijde a všechno to vyčistí. Já jsem přišel na Úřad vlády s jednou kolegyní. A dneska je obrovská konkurence. Nejsou lidi. Takže si myslím, že je to potřeba změnit. My jsme teď na vládě měli systemizaci. Byly tam nějaké změny bez navýšení peněz nebo míst a já jsem se ptal pana Postráneckého, jak to vypadá s Bruselem, a není pravda, že by Brusel měl nějaké výhrady. Já jsem také řekl, že pokud Brusel má výhrady, tak já to tam rád půjdu sám projednat. Co se týká rezortu dopravy, tak my určitě budeme pokračovat v investicích, budeme pokračovat v zahájené výstavbě nových dálnic a obchvatů měst, které zůstávají v rezortu dopravy největší prioritou. S tím souvisí i novela zákona o urychlení výstavby, jejímž cílem je zrychlit schvalování a přípravu důležitých dopravních staveb. Rakouský premiér, ten je dvakrát u nás na hranici, a my jsme ještě daleko. Pro další volební období chceme také zavést elektronickou dálniční známku, kterou bude možné zakoupit přes internet. Já už jsem o tom mluvil v minulosti jako ministr financí, tehdy to bohužel neprošlo. Potřebujeme letecký benzin, kerosin, naftu, benzin, a kdyby bylo úplně nejhůř, tak mouku, sušené mléko a hlavně vodu. Akorát problém je, že nemáme ty rafinérie a nemáme ani smlouvu, takže kdyby se něco stalo, tak nevím, kdo by nám tu ropu potom zpracoval.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ve smyslu jednacího řádu reaguji na vystoupení svého kolegy pana předsedy Stanjury, který si vyžádal přestávku na délku 20 minut, aby mohl pan premiér vyjít mezi veřejnost. Chlap se baví i s lidmi, kteří mají jiný názor. Děláte úplně všechno pro to... Pane předsedající, prosím, abyste mi odečetl čas, zatímco nedisciplinovaní poslanci mlátili do lavic. Pane premiére, děláte všechno, co normální chlap nedělá. Bojíte se lidí s jinými názory, kňouráte, fňukáte, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte a kňučíte. Česká republika... To vy nejste a to je také jeden z důvodů, proč vám nelze vyslovit důvěru.
A pan premiér Babiš s přednostním právem, takže čas není omezen.
Já nevím, kolik má promile vožrala Kalousek dneska. Jo, je zase vožralej jak obyčejně. Zloděj zlodějský. Takže já jsem šel ven mezi ty demonstranty a chtěl jsem s nima mluvit. Neziskové organizace dostávají 18 mld. ročně. Samozřejmě ty neziskovky je potřeba i analyzovat. A my ten sport samozřejmě chceme oddělit a chceme se dívat na ten zbytek. Každý rok. Ano, to skandální rozhodnutí nás bude stát tisíc miliard a já bych to rád řešil. A to, že máme strašně moc úředníků? Tak je to možné. Musíme ale samozřejmě bojovat proti byrokracii, musíme prosadit digitalizaci. Opakuju - snižujeme státní dluh. Takže je potřeba to vnímat. Abych se tedy vrátil k prioritám Ministerstva financí, tak k těm dalším patří - za posledních sedm měsíců se taky daří plnit kroky směřující k ochraně spotřebitele. Novela zákona o směnárenské činnosti zavádí právo zákazníka směnárny odstoupit od smlouvy v uzavřeném obchodu do dvou hodin od provedení směny. Důležité je zvyšování transparentnosti hospodaření s majetkem státu. I k ní Ministerstvo financí významně přispělo, a to spouštěním státního elektronického aukčního systému, který zajišťuje transparentní prodej majetku státu prostřednictvím elektronických aukcí. Spustí internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet předvyplněná daňová přiznání. Tak jak jsme to slíbili lidem. Zrušíme superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 % hrubé mzdy. Umožníme podnikatelům uplatnit odpočet od základu daně ze samostatné činnosti ve výši tří čtvrtin jimi odvedených pojistných. Ministerstvo financí provede revizi a sloučení daňových výjimek, což vytvoří prostor pro další plošné snížení daňové zátěže. Předloží návrh nové koncepční zákonné úpravy daně z příjmů s cílem zjednodušit daně a eliminovat daňové distorze. Rekodifikace příjmových daní bude zakončena přípravou integrovaného systému správy daní a pojistných odvodů, který umožní placení těchto zákonných povinností na jednom místě. Budeme sledovat, jak tento zákon je účinný, a případně ho ještě změníme. Velice důležitý je samozřejmě insolvenční zákon, který se projednával ve Sněmovně. A my jsme to ráno na Ministerstvu spravedlnosti diskutovali s novým ministrem spravedlnosti, protože samozřejmě to má dopad na soudy, na počet soudců, kteří budou rozhodovat. A my skutečně musíme už konečně dostat ty lidi, a není jich málo, z dluhové pasti. Takže k financím znovu opakuji - snižujeme daně.
Já sám jsem docela nešikovný člověk, takže o to více obdivuji lidi, kteří mají řemeslné možnosti něco vyrábět a dělat. Takže z mé strany to určitě nebylo podceňování těchto lidí. Nicméně my ekonomové pracujeme s průměrnými čísly, ono to ani jinak nejde. Tam mířila ta moje poznámka, nikoliv snad tam, abych urážel lidi, kteří třeba nemají vysokoškolské vzdělání. Nikdy jsem tak lidi nerozlišoval. Poznal jsem lidi dobré, slušné, hodné, neslušné a nikdy to příliš nesouviselo s tím, jaký stupeň vzdělání získali.
Děkuji. Jmenuji se Bělobrádek. To je jedna věc. Já jen upozorňuji na to, že je to takové klišé.
Já jsem vás nazval korektně, takže ke mně se ta poznámka nemohla vztahovat. Nyní má slovo pan premiér.
Protože my musíme žádat, i když chceme jít na toaletu.
Prosím, pane předsedo, máte slovo. Chápu to jako procedurální návrh na to, abychom přerušili jednání na 15 minut. Zavolal jsem poslance, kteří jsou v předsálí, a opakuji, že budeme hlasovat o návrhu, abychom přerušili jednání na 15 minut. Kdo je pro? - Takže toto hlasování prohlašuji za neplatné. V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat, budeme tedy pokračovat v rozpravě. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolím si konstatovat, že toto hlasování bylo absolutně unfair, mimo jakákoliv pravidla slušného chování. Oni by si tedy mnohem víc přáli, kdyby pan premiér šel ještě dál než mezi ně a už se nevracel.
Zazněl procedurální návrh pana předsedy Kalouska, abychom naše jednání přerušili na 14 minut. Je to návrh, o kterém dám opět hlasovat bezprostředně. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tak musím dát přednost paní ministryni Schillerové, která je přihlášena.
Ono se to občas stává i Andreji Babišovi, že ho ten klub neposlouchá, že jo? Chtěl být pro a klub ho přehlasoval. Teď chtěl mezi demonstranty a klub evidentně nechce. Tak vstřícný krok opozice.
Zazněl požadavek na přestávku pro jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany.
Překvapilo mě to, že řekla, že neměla v plánu dneska vystupovat. Myslím si, že poslanci, i když jsou opoziční, tak si zaslouží věcnou argumentaci, proč vy obhajujete to, co my kritizujeme.
Libor Široký - člen představenstva Agrofertu. Já vím, že jsou tady debaty v mnoha kruzích, jestli ty vaše peníze na počátku vašeho zázračného podnikání byly peníze StB nebo KGB.
Děkuji paní poslankyni za vystoupení i za dodržení času. A nyní tedy se vrátíme do standardní obecné rozpravy, takže já požádám o vystoupení pana poslance Petra Beitla a připraví se paní poslankyně Miroslava Němcová.
Já mohu z tohoto místa konstatovat, že dnes by jedna ropucha nestačila. Už toho bylo dneska hodně řečeno o půdorysu, na kterém polokomunistická vláda vznikala, a i já z tohoto místa musím konstatovat, že takovému útvaru svůj hlas nedám, a připojuji se k názorům členů klubu ODS. Bavili jsme se i o dohodě hnutí ANO a komunistů, která je neveřejná, mluvili jsme o korupčním a vyděračském potenciálu tohoto svazku. Vážený pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, ve svém projevu jste se zmínil o vašich spanilých jízdách po republice, o vašich výletech, které nejsou ničím jiným než permanentní předvolební kampaní hnutí ANO za státní peníze. Je sice pravdou, že takový dokument by měl obsahovat projekty krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé s tím, že střednědobé a dlouhodobé by měly převládat, nicméně nelze přece ignorovat, co naše podnikatele a vlastně všechny zaměstnavatele v současné době trápí nejvíc, a to je nedostatek pracovních sil ve všech oblastech průmyslu, ve zdravotnictví a vlastně ve všech oblastech podnikání. Ano, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, ale jak je možné, že vláda urychleně nepřipravuje strategická opatření, která by umožňovala dostat do naší republiky dostatečný počet kvalifikované pracovní síly? Pro kolegy z SPD: kvalifikované pracovní síly z oblastí nám kulturně blízkých. A dostat sem ty síly dostatečně rychle, tak aby vůbec bylo možné udržet stávající ekonomický růst. Já jsem podobná opatření hledal v sekci zaměstnanost, zahraniční politika, zdravotnictví, průmysl a obchod. Tam všude máme dnes obrovské personální problémy. Anebo jste připraveni propustit desetitisíce úředníků, které jste v posledních letech z pracovního trhu stáhli do státní správy, tak jak vám to radil pan prezident? Odtamtud totiž podobné hlasy pravidelně zaznívají. Chápu, že komunistům by se užší propojení s odboráři hodilo, nakonec určitě s nimi počítají jako se základnou pro budoucí lidové milice. Vážené dámy, vážení pánové, já zatím ještě věřím, že to, co jsem před chvílí řekl, je nadsázka. Žádám vás, abyste vyslali jasný signál všem, jejichž provozy jsou z důvodu nedostatku pracovních sil ohroženy, abyste vyslali jasný signál do zdravotnictví, do průmyslu, do stavebnictví, protože situace už je na mnoha místech více než kritická a ti lidé na tu zprávu čekají.
To byl pan poslanec Beitl. Požádám tedy o vystoupení paní poslankyni Miroslavu Němcovou a připraví se pan poslanec Juránek. Takže paní poslankyně, máte slovo.
Přeji pěkný pozdní večer, dámy a pánové. Chtěla bych říci pár slov k tomu, proč tady dnes jsme a co vlastně projednáváme. Během těch hodin jednání mám stále neodbytnější pocit, že je zde taková ta hra, které se říká vrtěti psem, že nám bylo předloženo programové prohlášení, tedy dokument, který je veřejný, že nám byla představena část vlády, ale ne celá vláda. Nikdo z veřejnosti neví, jaké podmínky nebo o jakých dohodách v tomto tajném dokumentu šlo. To je pouze kouřová clona, aby nás zabavila proto, abychom ztratili ze zřetele to, o co tady jde skutečně, o ten tajný mocenský politický pakt mezi hnutím ANO a KSČM. Když se vrátím trochu do historie, nebude to daleko, tak v květnu pan předseda vlády Babiš řekl, cituji: "Komunisti nemají na vládu žádný vliv. Umožní pouze vznik naší vlády na základě programových cílů, které jsou i podobné ČSSD." Programových cílů. O žádných personálních otázkách tam nebylo ani slovo. Zopakoval, že komunisté chtějí mluvit do obsazení ministerstev, kde hrozí Babišův střet zájmů, konkrétně zemědělství, spravedlnosti, zdravotnictví.
Chovanec Milan: Nepřítomen. Tak. Teď si to zopakujeme. Tak. Táži se, zda všichni poslanci byli čteni, případně zda jsou nějaké pochybnosti k průběhu hlasování. Další faktická poznámka pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Peksa.
Děkuji za slovo.
Důvěra vládě se vyslovuje nadpoloviční většinou přítomných poslanců, ovšem pro vyslovení nedůvěry je třeba 101 poslanců. To znamená, že když tu důvěru teď odhlasujete, tak to znamená, že pak nebudete moct odhlasovat nedůvěru bez toho, že byste alespoň jednoho člověka z ANO nebo z SPD přesvědčili, aby hlasoval společně s námi pro nedůvěru. To je dost nebezpečná situace.
Další faktická poznámka pan předseda Kalousek, poté pan poslanec Benešík.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Další faktická poznámka, pan poslanec Benešík.
Zaznělo tady, že snad i já jsem měl porodit pana Babiše. Neporodil jsem ho, tudíž nemám k němu žádné rodičovské povinnosti, a tudíž jeho vládu nepodpořím.
Nicméně nejsme s faktickými poznámkami u konce. Pan poslanec Hájek bude mít své dvě minuty. Ještě máme před sebou jediného diskutujícího.
No, minimálně dva, když se dívám na tabuli, ale to nevadí. Já jsem se včera, když začala tato schůze, rozhodl, že své přednostní právo nevyužiji a dám šanci poslancům ANO, kteří by tak rádi hovořili, aniž by čekali, aby tak učinili. Takové retro není někdy od věci. Kdo z vás poslouchal projevy premiérů Štrougala a podobných velmi podrobně? A tento poslanec se jmenuje Miroslav Grebeníček. A použil oblíbené komunistické obraty - papaláši, opozice, žvanilové, jejich kecy, už jenom chybělo Se Sovětským svazem na věčné časy. A to není jediný tunel, který nám ČSSD připravila. Oni připravili ještě další tunel, a to je rozdělení ČEZ. Ale co je skandální, jak tady vlastně představitelé sociální demokracie neskutečně lžou. No mě to bude zajímat. A já podám na pana Havlíčka, skutečně podám trestní oznámení. A podám a podepíšu ho. Podal, nepodal, nevím. Pokračoval mimo jiné Andrej Babiš: "Takže prosím vás, kolegové ze sociální demokracie, přestaňte lhát! Bylo by dobré, abyste přestali lhát.
Poprosím o vystoupení určených ověřovatelek.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Hlasovalo 196 poslanců a poslankyň.
Potlesk máme za sebou. Čistě z formálních důvodů bude vhodné, abychom hlasovali o vyřazení ústních interpelací, a já bych potom mohl ukončit schůzi.
Je sice čtvrtek, ale jednací dne ještě neskončil. Podle mě můžete konstatovat, že schůze skončila. A ústní interpelace se v zásadě vyřadit nedají. Protože kdybychom řekli, že ve čtvrtek je schůze, tak musí být interpelace. Ale pořád trvá jednací den, který byl zahájen ve středu. A jednací den ve čtvrtek začíná v 9.00 hodin.
Prosím já se nebráním diskuzi, ale stejně nechám hlasovat, pane poslanče.
Pane předsedo, já vím, že je strašně pozdě. Ale hlasovat o vyřazení bodu ústních interpelací, je neuvěřitelně nebezpečné hlasování. To pak můžete hlasovat na každé schůzi. Ve čtvrtek ve 13 hodin dáte na každé schůzi hlasovat o vyřazení ústních interpelací a opozice se sem už nikdy nedostane. To opravdu vidím jako nemožné řešení. Přistupte na to, co vám doporučuje pan předseda Stanjura.
S přednostním právem pan předseda Kováčik.
Neztratíme čas, nebojte se. Prosím proto, aby tento fakt byl vzat na vědomí, a pokud ho nikdo nezpochybní, tak abychom se rozloučili v hezkém.
Myslím, že bychom to mohli vyřešit tak. Nevidím nikoho, kdo by namítal takovýto postup. Pojezný Ivo: Abych dostál své povinnosti, zopakuji: Vondráček Radek: Pro návrh. Vondrák Ivo: